Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh D, stanovisko je doporučující, pan ministr doporučující. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Zahájil jsem hlasování číslo 114 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
A nyní bychom měli hlasovat o návrhu F samostatně.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu G. Stanovisko nebylo přijato.
Návrh nebyl přijat.
Ano, on mluvil o mírném rozšíření. Co se týče toho argumentu, že v podstatě pozice ombudsmana je velice potřebná, o tom není třeba diskutovat. Jeho doporučení jsou pouze doporučeními, a nikoliv aby to bylo nařízeno nějakým zákonem.
Takže ano, můžeme jít cestou, že ta jednotlivá oprávnění budeme svěřovat novým institucím, které budeme vytvářet, ale toto považuji za efektivnější cestu.
Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, přeji vám hezké dopoledne a chtěla bych v krátkosti ještě jednou obhájit pozměňovací návrh, který jsem předložila. Návrh říká, že ombudsman nemá právo kritizovat zákaz nošení náboženských oděvů například na školách. Můj návrh primárně reaguje na kauzu, kdy se ombudsmanka stavěla proti rozhodnutí Střední zdravotnické školy v Praze 10, která nedovolila studence ze Somálska nosit ve škole tzv. hidžáb. Celá tato kauza je pro mě symbolem toho, jak se česká společnost postaví k pronikání islámu do české společnosti. Budu tvrdě bojovat proti každému, kdo bude šířit islám u nás. Česká republika je sekulární stát, který musí respektovat demokratické principy a Listinu základních práv a svobod. Ty musí být vždy nadřazeny středověkým pravidlům islámu a šaríi. Česká republika stojí na rozcestí, jestli se vydá cestou islamizace stejně jako západní Evropa, Francie, Belgie či Švédsko. Tato cesta začíná tolerováním hidžábu a pak přerůstá, jak vidíme dnes v západních zemích, že se tu tvoří muslimské enklávy a s tím spojené sociální problémy a kriminalita. Sami čtete v denní tisku, co se tam děje. Chci, aby prvním znamením našeho odporu bylo to, že veřejný ochránce práv se islámu nesmí zastávat.
Děkuji paní poslankyni Janě Hnyková. Další přihlášená do rozpravy je paní poslankyně Olga Havlová.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Cílem je ochránit místa, která spadají pod působnost veřejného ochránce práv, před uplatňováním islámského práva šaría. Kontrola, zda není uplatňováno právo šaría, má být prováděna například v dětských domovech či ve věznicích, ale především, a to je zásadní, v zařízeních pro zajištění cizinců v pobytových střediscích pro azylanty. Zde je totiž riziko šíření nejvyšší. Stejná ochrana před právem šaría má být poskytnuta i školám, kde je podobné opatření neméně důležité. Nejsem přesvědčena, že paní ombudsmanka nás bude chránit před porušováním lidských práv, které vyplývají z islámu.
Návrh nebyl přijat. Další návrh. Pan ministr? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Máme ještě některé nevyčerpané návrhy? Dobře.
Děkuji za slovo. Děkuji.
Pokud tedy, pane zpravodaji, ještě v té přestávce to zkontrolujete.
To, že budeme mít ve svých hlavních úkolech kontrolovat, zda se u nás nešíří právo šaría, považuji za důležité vyjádření našeho postoje k islámu a jeho náboženským pravidlům. Ten postoj je zřejmý. Šaría je neslučitelná s naším vnímáním práva a spravedlnosti. České instituce musejí mít jasné nástroje, jak nás před ní chránit. Děkuji za pozornost.
Pan zpravodaj?
Jenom velmi stručně na to poslední vystoupení.
Pan zpravodaj nemá zájem. Nejdříve vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
První hlasovat o návrhu na zamítnutí zákona, což máme za sebou.
Děkuji. Není tomu tak. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 105, z přítomných 150 pro 145, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Stanovisko je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nesouhlas.
Pardon, pardon.
Já mám ve svých poznámkách, že stanovisko nebylo výborem přijato.
Omlouvám se.
Někteří říkají, že nebudou pro zákon hlasovat, ať bude v jakékoli podobě. Mně také nevyhovují některé výsledky toho hlasování. Stejně tak neprošly nebo prošly jiné pozměňovací návrhy. Ale nepředstírejme tady nikdo, že nevěděl, o čem se hlasovalo.
Pouze pro pořádek říkám, návrh do druhého čtení je v souladu s jednacím řádem, to znamená, postupujeme v souladu s jednacím řádem. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Všechny vás odhlásím, požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. Kdo je proti tomuto návrhu? S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek.
Děkuji za slovo. Je pravděpodobné, že někteří škarohlídi vás kvůli tomu budou vyzývat k rezignaci.
Hlásí se pan ministr.
Takže to zas není tak špatná úspěšnost na to, jak oblíbené tady ty návrhy jsou vzhledem k jejich předmětu.
On se hrozně zlobí, když říkáme místo ministr bez portfeje ministr bez práce. Já to dneska nepovím, neřeknu, ale vím, že ho to hrozně rozčiluje. A už chápu proč. To je opravdu chvályhodné. A já doporučuji nám všem, abychom to tempo ministru Dienstbierovi nekazili.
Asi byste se měl podívat na legislativní plán vlády, kolik kdo tam má uloženo předložit předloh a jakých. Ale já vám slibuji, že vám to tempo budu kazit já, protože sem nějaké ty návrhy ještě předkládat budu.
Pan předseda Laudát se hlásí?
Kdo dál?
Důvodů je několik. Jednak Brno je městem soudnictví a obvykle právě tyto věci jsou projednávány správními soudy a Brno je sídlem Nejvyššího správního soudu. Takže to jsou stručně řečeno důvody pro tento pozměňovací návrh. Upozorňuji, je to pozměňovací návrh pod písmenem D. A na řadu dotazů, zda by ten úřad nemohl sídlit jinde než v Praze nebo v Brně, říkám mohl. A není to nic proti Praze, je to spíše snaha najít tomuto úřadu místo, kde by fungoval možná efektivněji právě s ohledem na to, že Brno je město soudnictví.
Děkuji panu poslanci Tejcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Novému úřadu jsou dávány kompetence ke kontrole a trestání stran, ale není dopředu známo, jak konkrétně bude tato kontrola prováděna a jak bude nakládáno s prostorem pro uvážení úřadu v případě trestání. Jeden z těch pozměňovacích návrhů v návaznosti na to, co jsem říkal, přesunuje kompetence ke kontrole z úřadu na předsedu Poslanecké sněmovny. Čili je to podle vzoru německé právní úpravy. Skutečně nevidím důvod k tomu, abychom vytvářeli nový úřad s velkými náklady, a i když tady připustil pan kolega Vondráček, že ne všechno ten úřad bude schopen ohlídat. Považuji to za docela důležité, abychom nepřijali zákon, ve kterém budou vady a se kterým se potom budeme potýkat nadále.
Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení. Děkuji vám. O stanovisko samozřejmě budu žádat i pana ministra.
To nejde.
Žádám tedy pan předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby nás informoval o krocích, které máme podniknout.
První kolo této volby proběhlo 20. dubna. Připomenu, že je to návrh, výběr Poslaneckou sněmovnou. Následně bude člen rady, pokud v dnešní volbě uspěje, jmenován do své funkce předsedou vlády České republiky, panem premiérem.
Otevírám rozpravu. Přerušuji tento bod.
V bodě 197 jsme ve stejné fázi, tedy v druhém kole běžící volby. Do dnešního druhého kola postoupili dva kandidáti, opět mohu říci v uvozovkách finalisté: Richard Němec se 45 hlasy a Daniela Staníková se 62 hlasy. Kandidáty označujeme tak, že dáváme označení na číslo před jménem kandidáta. Pokud jste se pro něj rozhodli, dáváte kroužek a na ty ostatní dáváte křížek na to číslo.
Děkuji.
Myslím, že bude stačit 15 minut - nebo mohu ten čas zaokrouhlit. Výsledky voleb oznámím pět minut před zahájením odpolední části schůze.
Přerušuji na provedení tajné volby. Prosím členy organizačního výboru, aby využili svého přednostního práva ve volbě a nejpozději ve 13 hodin přišli na organizační výbor. Ještě budu konstatovat omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny.
Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat. Stanovisko pana ministra? Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas.
Ano.
Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 255, přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců, pro návrh 172, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Poslední hlasování je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Děkuji. Je tomu tak.
Děkuji za slovo. Řada z nich směřuje k vylepšení návrhu a Ministerstvo financí je podporuje. Především bych vás rád upozornil na ty pozměňovací návrhy, které omezují aplikaci pravidel, která vládní návrh za účelem ochrany spotřebitele zavádí, nebo které umožňují regulovaným osobám navrhovanou úpravu obejít. Tím jdou tyto pozměňovací návrhy zcela proti základním východiskům a cílům zákona, což je ochrana spotřebitele a snaha o zlepšení poměrů na nebankovním úvěrovém trhu.
Nejdříve pan zpravodaj, paní poslankyně Langšádlová a potom pan poslanec Ivan Gabal.
Já musím reagovat na své předřečníky. K Markovi Černochovi - prostě tak to bylo, prostřednictvím pana předsedajícího, že na základě těch dvouletých, a možná i k panu kolegovi Kalouskovi také prostřednictvím pana předsedajícího, během dvouleté přípravy tohoto zákona, který byl opravdu velmi široce projednáván a rozesílán i na všechny poslanecké kluby, tak si můžete tipnout, kolik poslanců reagovalo na Ministerstvo financí a chtělo se o této věci nějak bavit, a to jakýmkoli způsobem. Byli to dva. Byl jsem to já a na toho druhého marně vzpomínám, jestli to byl pan poslanec Krákora. Můžeme se dotázat Ministerstva financí. Jinak souhlasím s tím, že to je o finanční gramotnosti, to s tím naprosto souhlasím. Ale k těm exekucím musím říct, že také ten institut exekucí je zneužíván, že skutečně jsou tady věřitelé, kteří si ty dlužníky skutečně vyrábějí. Prostě to je to minové pole, kdy se jenom čeká, kdy ten dlužník prostě vybuchne, která ta mina bude úspěšná. To je celé.
Abychom si byli vědomi té situace v Evropě ve vyspělých zemích. Máme tady Velkou Británii, Irsko, Itálii, Německo, Španělsko, Švédsko. Všechny tyto vyspělé země zastropování RPSN nemají. A nemají ho zkrátka z toho důvodu, že je to opravdu cesta do pekel, protože vy ty lidi, kteří se nedostanou ani k nebankovním poskytovatelům, vytlačíte na černý trh a necháte je zcela v rukou lichvářů. Takže proto i pro tu nejslabší skupinu je opravdu lepší nezastropovat RPSN, tak jako k tomu dospěli v té většině evropských vyspělých zemích. To není zpátečnictví, to je opravdu velmi racionální úvaha. Proto podporuji ten návrh i kolegy Klašky, aby tam byl dohled České národní banky.
Děkuji paní poslankyni Langšádlové. Nyní pan poslanec Ivan Gabal a doufám, že to bude poslední faktická poznámka a pak bude přednostní právo pana ministra financí, poté paní kolegyně Zelienková.
A pak jsou finanční instituce, které se programově nestarají o schopnost svých klientů splácet, ba naopak, a přitom se zaštiťují tak, že nenesou žádnou odpovědnost za to, že si vyberou klienta, který ji nesplatí. Ta regulace je tady na místě a podle mého názoru tu metodu regulace, a o tom je možné vést diskusi, kterou se to udělá, Česká národní banka a její dozor. Je otázka, jestli to měřit počtem těch, kteří ty finanční služby poskytují, anebo počtem těch, kteří do těch dluhů spadnou. Mnoho jich z toho titulu uteklo do zahraničí. Ale to, co si myslím, že by mělo vyvolat větší pozornost, je prudký růst exekucí do důchodu.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. A na organizačním výboru bylo víckrát řečeno, že jsem omluven a že moje zákony ve třetím čtení mají být čteny dnes.
Já vás, pane ministře, přeruším a požádám sněmovnu o klid. Pokud máte jakoukoli připomínku k diskutujícím, můžete využít institutu faktické poznámky nebo se přihlásit do rozpravy. Prosím, nechte jednotlivé poslance, ministry, mluvit tak, aby v důstojném prostředí mohli říct své stanovisko.
A bude tam i to letadlo. Takže památník Tomáše Bati by měl být příští rok možná hotov, ale určitě se začne stavět. Také jsem navštívil to kino, teď v pátek nebo v sobotu, největší kino v Evropě. Takže to je skvělé, že tady mluvíme o Baťovi. No škoda, že jste to nečetli v tom roce 1990, když jste začali budovat, jak se kdysi říkalo, kapitalismus nebo tržní ekonomiku. Mohli jste jít na stáž do Německa. Byl jsem řádně omluven.
Důležitá není výše kapitálu, důležitá je kapitálová přiměřenost. A i subjekt s nižší mírou kapitálu, třeba 15 nebo 10 mil. korun, se může chovat odpovědně a subjekt s vysokou mírou kapitálu se může chovat tak, že to lze označit za morální hazard nebo letadlo. Rozhodně není pravda, že absolutní výše vlastního kapitálu je tím správným indikátorem. Nevidím důvod, proč tu zákonnou hranici nesnížit. Kromě jediného důvodu - líbí se to těm velkým retailovým domům, které chtějí, aby těch subjektů bylo na trhu co nejméně.